Já jsem se opakovaně na zdravotním výboru k této problematice vyjadřovala. Vyhýbám se lékařům, prosím, budu mluvit jenom za sestry a ostatní pracovníky v této kategorii. Nemůžou zde být tak rozdílné platy za stejně vykonanou práci. To já prostě považuju za diskriminační. Zde vidíte, že je to rozdíl více než pět tisíc, a vycházím ze statistik ÚZIS.
Vážený pane ministře, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento zákon vnímám obecně jako potřebný. Přesto si dovoluji se pozastavit nad jedním ustanovením tohoto zákona. c) tkáně a buňky dovezené ze třetí země, pokud zůstanou od dovozu až po použití u člověka v rámci jednoho tkáňového zařízení a v jednom zdravotnickém zařízení. Dohledat to nebude možné, protože mají výjimku z evidence a původ orgánů dokládat nemusí. Celá tato oblast a celé procesy, to je odběr od dárce, zpracování a vývoz nebo dovoz, použití a úhrada, by vyžadovala jednotné a přehledné legislativní řešení, ale bylo by s tím hodně práce a je třeba na to mít kvalitní právní aparát. Samozřejmě že členské státy mohou tuto výjimku uplatnit, ale v tom národním předpisu by to mělo být řádně zdůvodněno. To, že směrnice dává státům toto právo výjimku zavést, neznamená, že by ji zavádět musely. Pokud ji tedy Ministerstvo zdravotnictví zavádí, mělo by uvést konkrétní zdůvodnění. A chci o to pana ministra požádat, abych v této věci měl naprosto jasno, proč se tato výjimka zavádí. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Otvírám další bod dnešního jednání a tím je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl nyní projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění transplantační zákon. Tato transpoziční novela úzce souvisí s projednávaným vládním návrhem novely zákona o lidských tkáních a buňkách, který tady byl předtím. Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří oprava pojmů v návaznosti na nový občanských zákoník a odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.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
Ostatních 18 rovněž stručných bodů se věnuje legislativně technickým úpravám a opravám pojmů v návaznosti na nový občanský zákoník v souvislosti se statutem osob, které nejsou plně svéprávné.
Každý z vás možná v nemocnici byl. Zcela na rovinu. S kým se tam nejvíc setkáváte? Se zdravotními sestrami. Ano, paní kolegyně Hnyková tady o tom hovořila. Co je ale podstatné, že ty sestry nemáme. Často se mluví o lékařích. Sám jsem lékař, ale nikdy jsem si nedovolil tvrdit jednu věc. My nejsme žádnou elitou. Prostě ve zdravotnictví pracuje tým. A ten začíná šoférem sanitky, který vás do nemocnice odveze, a končí skutečně tím nejvyšším, co v té nemocnici je. A bez jednoho nebo druhého to nikdy fungovat nebude. Akorát je smůla, že někdy ti až nahoře té pyramidy nevidí, co se děje dole. Ono to chce, dámy a pánové, trošičku praxe. A věřte mi, že za těch 12 let my těm zdravotním sestrám dlužíme víc, než si kdokoli z vás myslí. Ale já tím ve své podstatě překračuji zákon, že toto dělám. Ale já se vám přiznám, my to děláme čím dál častěji, protože nám nic jiného nezbývá. Proč tu o tom takto mluvím? Prostě poněkud obecněji. Mezi námi, také když mi šéf soudního lékařství sdělil, že jde na vizitu, tak jsem chtěl jít s ním, protože mě zajímalo, jak se dělá vizita na tomto odborném pracovišti. Ale pak jsem to pochopil. Nechte tento zákon pokud možno na zdravotním výboru. Je to jeho práce. Nepouštějme se do obsáhlých diskusích o tom či onom bodu tady na té půdě. Já vám v tom nemůžu bránit. Ono než se to uvede do praxe, a to tu předřečníci též řekli, tak uteče několik let. A já vám za sebe z mých zkušeností nemohu slíbit, a je mi to líto, a nešířím poplašnou zprávu, jestli vás bude mít v plném rozsahu za tři roky kdo ošetřovat, protože doktoři bez sester být v nemocnici nemohou. Že nekecám, je taková maličkost. Též tu byli předchůdci, kteří vykřikovali, že akutních lůžek je nadbytek, a akutní lůžka ubývala. Je zvláštní, že co ubyla, tak i zde v Praze, kterou jste považovali za pupek světa, si skutečně mezi obrovskými nemocnicemi pinkáme s pacienty podle spádu, protože už nám nic jiného nezbývá, neboť ty lidi nemáme kam ukládat. Najednou prostě poptávka převyšuje nabídku. Kolegyně Hnyková tady velmi moudře, a za to prosím pana ministra, zmínila administrativu. Já jsem tu o tom též mluvil a budu vám to stále připomínat. Pak si povšimněte maličkosti, kdy všichni mluvíte o pacientovi, ale v předchozí sezóně tady byly schváleny zákony, se kterými jsem měl čest nesouhlasit, kde se z pacienta stal klient, což možná vypadá bezvýznamné, ale ono to o něčem svědčí. Nicméně sestra se má věnovat pacientovi. A jak jistě víte, u Rudolfa II. se každý den zapisovalo, jaký tvar, charakter a vůni stolice měla. Tam jsme dospěli. A někdo mi stále tvrdí, že to je kvůli zvýšené bezpečnosti pacienta. Ten zákon se skutečně nepovedl. On se nepovedl ani ten první. Ale probůh, pojďme ho co nejrychleji změnit. A když jsem mluvil o servilitě, neodpustím si jednu věc. Dámy a pánové, ono nám mnoho času nezbývá. Snad se zbavíme senátorů tím, kteří nám teď často vrací návrhy zákonů, protože se blíží senátní volby, bude v listopadu po nich, takže tam by mohl být též klid.
Dále v rozpravě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Stanjura, poté pan kolega Plzák. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.
A to není potřeba. Možná že ano, jen říkám, že jsem překvapený, že to číslo je poměrně malé.
Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka, poté řádnou přihlášku pan ministr zdravotnictví. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Nicméně slibuji, že se znovu zeptám, jestli tomu tak skutečně musí být, a v rámci debaty ve výboru se té věci budeme věnovat. Tak tady skutečně ano, je to menší změna, ale myslím si, že je to takto správné, že bychom úplně neměli to brát metodou pokus - omyl. Takže si myslím, že ještě letos na podzim s tímto zákonem přijdeme.
Děkuji panu ministru zdravotnictví za vystoupení v rozpravě. Ptám se, kdo další, protože žádnou další písemnou přihlášku nemám. Z místa se nikoho hlásit nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nebyl žádný návrh na hlasování k vrácení nebo zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak, můžeme tedy rozhodnout. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Můžeme tedy skončit tento bod.
A kolegyně Pastuchová o tom mluvila. V minulosti se na tuto kategorii pozapomnělo a preferovala se jiná skupina pracovníků ve zdravotnictví. Já doufám, že se to v budoucnu již nebude opakovat a bude odměňování dostatečně valorizováno každý rok. Za třetí. Ministerstvo zdravotnictví nepracuje ani na odstranění vyhlášky o minimálních standardech, která byla přijata za ministra Hegera v roce 2012, kdy minimální počty sester se staly optimálními v nemocnicích a zátěž sester se ještě zvýšila. A to se budu ptát, pane ministře, co s tím děláte a co s tím hodláte udělat. Už o tom také byla tady řeč. Je potřeba sestrám vytvořit podmínky, aby mohly svou práci vykonávat. Nezapomínejme na to, že je to také člověk. Máme rodiny, koníčky, jsme matkami, manželkami, ale naše profese nás vede do práce v sobotu, v neděli, ve svátek. Ano, někdo může namítat: Vybraly jste si to, tak teď na to nenadávejte. Na závěr chci říci, že Úsvit - Národní koalice bere v potaz i názory odborných společností k této novele a budeme se snažit prosadit co nejlepší vzdělávání ve prospěch sester.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Koskuba.
Dámy a pánové, je mi líto, že budu mluvit k poloprázdné Sněmovně, ale možná to je v něčem dobře, že zase těch připomínek k tomuto neskutečně potřebnému zákonu nebude tolik. Budu i výjimečně ješitný. První z nich bude to, že já vůbec děkuju tomu, že toto Ministerstvo zdravotnictví nakonec s touto nezbytnou změnou sem vůbec přichází. Někdo se tehdy zhlédl v tom, že budeme následovat, řekněme, americkou cestu, a co sestra, to vysokoškolačka. Důsledkem toho byla krásná věc, a předřečníci to tu skutečně v mnohém zmínili. Že těchto děvčat bylo podstatně méně, to bylo též každému jasné. A co se dále stalo. Tím myslím řádové sestry v nemocnicích. Bohužel se mi to nepodařilo. Mohli jsme to mít vyřešeno. A tak běžel čas a vím, že jste snad všichni zaznamenali, jak se najednou v nemocnicích potýkáme s nedostatkem středního zdravotního personálu. Ano, přiznávám, a mám na věci osobní zájem. I mé pracoviště začíná uzavírat lůžka, protože nemáme zdravotní sestry a ty, které máme, nám tam nechtějí pracovat. Zmíním takovou pitomost. Ano, můžete tady diskutovat, mají tam být sanitáři. Ale kdo by to za ty peníze dělal?
Protože ono to zní velmi dobře, a já tomu rozumím, že chceme spravedlivěji rozdělovat veřejné peníze, které všichni ti, kteří mají povinnost platit veřejné zdravotní pojištění, platí. Tak protestuji proti tomu, že to je jednoduchý zákon. Jsou to složité matematické modely. A to nejsou fakt trojčlenky. Indexem v pravém horním rohu jednotlivých veličin, uzavřeným v závorkách, označujeme číslo iterace k, ke které se tato veličina vztahuje. A pak jsou mnohem složitější matematické vzorce a výrazy. Protože fakt i při mírné úpravě, když se to namodeluje matematicky jinak, bychom museli novelizovat zákon.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Od 12 hodin se omlouvá z jednání pan poslanec Milan Šarapatka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. On ten právní stát má prostě řadu výhod, po kterých jsme toužili, aby tady existovala nějaká spravedlnost. Ale jak se postupně ukazuje, řadu nevýhod, protože vede k postupné byrokratizaci, a to z důvodů, že podle různých úmluv prostě musí být všechno důležité v zákoně. Drobnými změnami opravdu mohou ten systém ovlivnit. Ono je to problém. A já bych to docela rád viděl, jak to bylo. Takže postupně se ta indexace zpřesňovala. Ještě my za náměstka Noska jsme upřesňovali indexy pro vysoce náročné pacienty a stále to nebylo dost. V důvodové zprávě je velmi důkladně popsáno, jak strašně opatrně se zachází s osobními daty a jak jsou dobře chráněna. Tak mně přišlo tohle zdůvodňování trošku legrační, protože samozřejmě ÚZIS je podřízenou organizací ministerstva a může si s nimi dělat, co chce. Je to důvod, proč my jsme protestovali proti zavedení toho velkého bratra, toho obřího registru. Problém, který tento systém přináší, je, že současná dvojkolejnost, proti které se deset let bojovalo a pokládala se za nesmyslnou, zůstane zachovaná. Znovu to zopakuji. Středoškolačka s jednoročním kurzem na vyšší odborné škole bude ekvivalentní gymnazistce s tříletým kurzem na vyšší odborné škole. To tedy budiž. Současný systém tak umožňuje pokračovat v jednotlivých stupních kvalifikačního vzdělávání bez cíle zvýšení kompetencí. Jinými slovy, diplomovaná sestra velmi často pokračuje v kvalifikačním studiu totožného povolání cíleného k týmž kompetencím v bakalářském studijním programu a stát hradí tuto kvalifikaci dvakrát. Prostě je to samozřejmě atraktivní pro šikovnější mladé dámy, že chtějí získat vysokoškolské vzdělání. Ještě jsou tady dva další problémy. Jednak pokládám specializační vzdělávání za problém. Poslední kritickou poznámku mám k nomenklatuře zdravotnických povolání. Nepotřebují další atestační vzdělání. Například kliničtí psychologové nebo fyzioterapeuti. Tento systém vytváří tedy jakousi čtyřstupňovou hierarchii. Ale logika pojmenování těch pacientů je špatná. Protože celý tento legislativní komplex vznikal postupně, je práce zdravotníků a dalších zapojených osob usměrňovaná touto legislativou poměrně spletitou záležitostí, nemluvě o dohledu státu nad dodržováním správných postupů podle této legislativy. Podobně potom i novelizace uvedené legislativy jsou technicky mimořádně náročnou věcí, se kterou je potřeba zacházet velmi opatrně. Odebrané tkáně a buňky se rozdělují do dvou kategorií. Tato sféra se překrývá s transplantací orgánů a v této sféře jsou vedeny registry dárců a příjemců a čekací listiny příjemců. Transpozice v podstatě do takto popsaného transplantačního systému práce přesouvá ty tkáně a buňky, které jsou medicínsky použité bezprostředně bez jejich uchování v zásobách a jsou předem určené pro konkrétního čekajícího příjemce. Nejčastějším příkladem jsou tzv. transplantace kostní dřeně. K tomu ještě podotýkám, že pro dohled nad celým transplantačním systémem je Ministerstvem zdravotnictví zřízen úřad s názvem Koordinační středisko transplantací, KST, který nad celou agendou dohlíží a vede část zřízených registrů. Tyto tkáně a buňky tkáňová zařízení alias tkáňové banky podle zákona o tkáních a buňkách vyšetří, zpracují, konzervují, uchovávají a následně distribuují. Proto tyto tkáně a buňky zůstávají ve stávajícím režimu. Sledovatelnost štěpů i bezpečnost pacientů je přitom dostatečně zajištěna ve tkáňových zařízeních tak jako dosud standardní evidencí dárců a odebraných tkání a buněk, vedením záznamů o zpracování a distribuci poskytovatelům zdravotních služeb, jak to ukládá již nyní zákon o tkáních a buňkách. Kromě uvedeného se transpozice týká ještě dvou dalších detailů. Proto je pro naplnění evropské směrnice třeba specifikovat tkáně dovážené ze třetích zemí a rozlišit, zda se jedná o tkáně určené k přímému použití, nebo o tkáně, které byly nějakým způsobem manipulovány.
Dobře. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, já si dovoluji požádat o pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL v délce 40 minut.
Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL.
Jsem opravdu velice ráda za tuto novelu. Věřím, že se nám ji podaří schválit do konce našeho volebního období. I když je na tuto novelu mnoho různých pohledů a názorů, věřím, že může přinést změny k lepšímu. I když všichni víme, že to není jen o změně vzdělávání a vypuštění některých byrokratických povinností, je to jeden z kroků. Další kroky, jako je úprava kompetencí, musí jít společně s touto novelou. Dovolte mi v krátkosti představit základní změny, které tato novela přináší, i když pan ministr to vzal velice podrobně. Pokusím se vám ji přiblížit. Protože mi přijde, že se hovoří pouze o tom, že poslanci chtějí degradovat toto zaměstnání zrušením vysokoškolského studia, není tomu tak. Tato novela pouze umožňuje studentům středních zdravotnických škol po čtyřech letech jejich studia, kdy je toto studium zaměřeno právě na výkon tohoto povolání, zkrácené studium jednoho roku na vyšší odborné škole k tomu, aby mohli pracovat jako všeobecná sestra - tedy po pěti letech odborné přípravy. Studenti z ostatních středních škol budou dále absolvovat po maturitě na vyšší odborné škole nebo vysoké škole studium, tedy čtyři roky všeobecného studia, kde se o odborné přípravě k tomuto zaměstnání vůbec neučí, a následně se tři roky budou připravovat odborně na toto povolání. Stále se všem snažím vysvětlovat, kdo je lépe připraven - student s pěti lety cíleného odborného studia na toto zaměstnání, nebo sice dospělejší člověk, ale s tříletým odborným zaměřením? Je předpokládáno, že dnešní doba je jiná a že dnešní děti jsou ještě nedospělé na rozhodnutí o svém povolání v devátých třídách. Dále, že studenti zdravotních škol nejsou to, co dříve. S tím bych možná souhlasila. Ale čí je to vina? Na některých školách nejsou přijímací zkoušky, školy bojují o každého žáka. Zavedení přijímacích zkoušek na středních školách tedy velice vítám. Byla jsem členkou pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví při přípravě této novely. Záměrně jsem ale navštěvovala menší nemocnice, krajské a okresní. Vážené kolegyně a kolegové, i když je některými organizacemi vyvíjen obrovský tlak na nepřijetí této novely, prosím vás o postoupení a podporu do druhého čtení.
Děkuji paní zpravodajce, také zdravím holky a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Leoš Heger.